Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Není tomu tak, rozpravu otevírám. Pan poslanec Ondráček.
Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozornost i za podporu.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, primárním důvodem předložení tohoto návrhu je nezbytnost promítnout do našeho právního řádu evropskou směrnici o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Tato směrnice zavádí jednotný právní rámec kolektivní správy práv s cílem zajistit vysoký standard jejího výkonu zejména z hlediska transparentnosti a finančního řízení kolektivních správců a právní jistoty všech dotčených subjektů, zvláště nositelů práv a uživatelů předmětů ochrany. Vedle toho se zavádí zcela nová možnost přeshraničně licencovat užití hudby online k povzbuzení rozvoje hudebních služeb v internetovém prostředí. Transpozice směrnice si vyžádala značný zásah do dosavadní struktury autorského zákona. Tato nutnost byla využita k celkové revizi, zpřehlednění a zpřesnění úpravy kolektivní správy včetně přizpůsobení koncepci a terminologii nového občanského zákoníku. Kromě transpozice novela obsahuje několik významných změn reflektujících problémy z praxe. Příkladem je nová celistvá úprava tvorby sazebníků odměn nebo nově zaváděná možnost licencování užití děl na trhu nedostupných a děl osiřelých prostřednictvím kolektivní správy, sledující usnadnění přístupu ke kulturnímu a vědomostnímu bohatství v digitálním prostředí. Za zmínku stojí také s ohledem na senátní návrh novely zařazený k projednání na této schůzi značné zjednodušení ohlašování živých hudebních produkcí. Děkuji za vaši pozornost a podporu.
Já děkuji panu ministrovi. Já zahajuji hlasování o této změně. Návrh byl přijat. Nyní prosím tedy pana zpravodaje Romana Procházku, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kromě toho novela autorského zákona upravuje některé další otázky vycházející především z praxe a přizpůsobuje svou terminologii aktuálním právním předpisům České republiky. Cílem směrnice o kolektivní správě je usnadnění poskytování licencí pro užití hudebních děl na internetu a podobných platformách pro území více států. Směrnice o kolektivní správě však přináší výjimku z tohoto principu při výkonu kolektivní správy při poskytování licencí pro území více států pro užití hudebních děl online, kde se nebude vyžadovat udělení oprávnění kolektivním správcům z jiných členských států EU nebo EHP, pokud budou vykonávat kolektivní správu v této konkrétní oblasti i pro území České republiky. Kromě implementace směrnice o kolektivní správě ruší novela autorského zákona problematické zastropování výše odměn za užití díla, kdy se takové užití děje prostřednictvím televizních nebo rozhlasových přijímačů umístěných v prostorách určených k soukromému ubytování osob.
Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Nina Nováková.
Nakladatelé samozřejmě vkládají velké finanční prostředky do toho, aby určitá kniha mohla vyjít. Takže nějakým způsobem by autor i nakladatel mohl být, byť to bude spíše symbolické, nějakým způsobem by měl být odměněn. Další diskuse se bude týkat osob, takzvaných povinných osob, které dovážejí přístroje k rozmnožování zvukových a zvukově obrazových záznamů. Zajímavé je, že sama asociace dovozců těchto zařízení by byla velmi ráda, aby se lepším způsobem tato oblast regulovala, protože by se tím omezila šedá ekonomika. A je to vlastně jenom proto, že na začátku byli v určité finanční nouzi.
Zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že psychotesty nic neřeší. Na Slovensku je mají povinné tuším od roku 2010 a nezabránily tomu, aby střílející šílenec o dva roky později nezabil tři lidi a dva nezranil. Za páté. A to, že automobil v rukou šílence dokáže napáchat pěknou paseku, o tom doufám nikdo z nás nepochybuje. A za šesté - také myslím poměrně zásadní věc. To znamená, z mého hlediska by podobné zpřísnění přivítali tak maximálně psychologové, pro které by to znamenalo zaručený, pravidelný a nezanedbatelný zdroj příjmů. I když podle toho, co jsem slyšel, oni sami jsou také proti. A na tom já se podílet nechci. To poslední, co bychom měli v současné době dělat, je házet další klacky pod nohy slušným lidem, kteří chtějí mít možnost se v případě nutnosti bránit sami. To znamená, náš poslanecký klub povinné psychotesty nepodpoří. A já si myslím, že by bylo škoda, kdyby tento zákon byl kvůli pár věcem smeten ze stolu.
Dobrý den, mám jenom krátkou poznámku k celé věci, kterou jsem tedy vyslechl teď během té hodiny a půl. Já si myslím, že je to velice důležité. Kolem mě je spousta, jak jsem říkal, kamarádů, myslivců i těch sportovních střelců, kteří mají své nějaké osobní problémy. Myslím si, že ten test, který prodělají, může pomoci hodně tomu, aby nedošlo k nějaké jiné události, jako bylo předtím.
Další přihlášky nevidím, v tom případě rozpravu končím. Pan ministře, máte času, kolik potřebujete.
Některé názory jsou osvěžující a neměly by určitě zapadnout ani v budoucnu, jako povinné psychotesty ústavních činitelů. Nenapadlo mě, že si budu kupovat balenou vodu. To bylo tak velké science fiction, že jsem si nedokázal toto představit. Tato vláda se tématu bezpečnosti věnuje celé dva roky. Tato vláda navyšuje rozpočty bezpečnostních složek. Tato vláda zadává audit národní bezpečnosti nebo národní odolnosti, a to právě proto, že jsme si těchto rizik velice dobře vědomi a nechceme, aby ty problémy museli řešit naši nástupci v době, kdy vzniknou. Je potřeba předvídat, je potřeba se těm rizikům stavět čelem. Je potřeba se poučit. Je potřeba se poučit v zemích, kde s tímto fenoménem a riziky žijí a kde mají zákony a opatření, která v praxi jsou otestována, ať jsou to Spojené státy, Izrael nebo další země. Tam je potřeba se poučit a podívat se na to, kam naše společnost směřuje. Již dnes, vážené kolegyně, vážení kolegové, může vstoupit orgán státní správy do obydlí, pokud má podezření, že ten člověk je nakažen nakažlivou chorobou. Už dnes po výzvě může vstoupit starosta, aby zkontroloval, jakým topivem nebo čím se topí v tom obydlí. On má možnost to prostě dobrovolně udělat, policistovi zbraně odevzdat, a tím celý ten příběh přeci končí. I já jsem držitelem zbraně, a pokud za mnou přijde policista a řekne mi pane Chovanče, z těch a z těch důvodů vydejte zbraně, tak je prostě vydám, bez odporu. Pokud ten člověk to neudělá a tu zbraň dobrovolně nevydá, což se pravděpodobně u nějaké psychopata dá předvídat, tak teprve potom policie vstupuje do obydlí. Co se týká situace v Uherském Brodě. Vždyť přeci víme, že ten člověk byl držitelem zbraně několik let.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koskuba, po něm pan poslanec Martin Novotný.
Chci kolegu Gabala ujistit, že zdraví člověka, a to i psychické, je tak variabilní věc, že skutečně je prakticky nemožné v den vyšetření stanovit, co bude odpoledne, zítra a pozítří. Jako bývalý vojenský letecký lékař jsem prováděl povinně prohlídky pilotů po každém třetím přistání. A moc dobře víme, co se na silnicích děje. Ono mít dvoutunové auto, které jede, přestože je rychlost omezena, až 250, to je zbraň stejně nebezpečná jako jakákoli zbraň střelná. No a též se stavím za kolegyni Černochovou. A já jim práci nezávidím. Hovořil jsem tu o tom, že mají své problémy. Připomenu jednu věc. Dovolili si kontrolovat jednu dámu s občankou ve vlaku. Víte, co z toho bylo. Zmiňoval jsem tu policistu, který střílel na ujíždějícího narkomana. Naštěstí je osvobozen.
Prosím pana poslance Novotného s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Gabal.
Děkuji vám. Já vás nebudu přesvědčovat o tom, abyste opční, psychickou, psychologickou prohlídku vřadili jako pevnou. A ještě vaším prostřednictvím pana kolegu Koskubu. Já vás nebudu školit z metodologie, ale ten argument by si úvod do metodologie zasloužil.
Děkuji, pane předsedo. Víte, na co se těším?
Já rozumím, co povídá. Přesně o tom to je. Já jsem i kolegu na klubu přesně tak upozornil. To přece nejde. Lidi dělají chyby. Rozumím, že je to zneužitelné. To jsem taky všem řekl. To se prosím může stát. Ale nemáme nic lepšího. Až budeme mít něco lepšího, tak toto prosím zrušme a ochráníme naše lidi lépe.
Žádné další faktické poznámky nevidím, takže se vrátíme k řádným přihláškám. Pan poslanec Gabal již vystoupil, takže to akorát kolega Gazdík neodmazal.
Za druhé, jak už tady zaznělo, pro vydání zbrojního průkazu je už teď třeba posudek praktického lékaře, u kterého je žadatel registrovaný. Pokud tento lékař má podezření, může si psychologické vyšetření vyžádat. Hlavním úkolem rozmístěných hlídek Policie České republiky bylo v celém zájmovém prostoru dohlížet na dodržování veřejného pořádku a předcházet vzniku hmotných škod a zranění osob. V tomto případě Policie České republiky nemohla akceptovat žádost redaktora Českého rozhlasu o střežení přenosového vozu. Policie České republiky by byla nucena zasáhnout při přímém ohrožení zdraví, majetku nebo rušení veřejného pořádku. Vzhledem k tomu, že nedošlo k ublížení na zdraví, škodě na majetku ani k rušení veřejného pořádku, nelze jednání neznámého muže vyhodnotit jako protiprávní nebo vyžadující zákroku Policie České republiky."
Pokud se nikdo další do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím. Pan zpravodaj si závěrečné slovo také nepřeje. V tom případě přistoupíme k hlasování. Teď prosím pana zpravodaje, aby nám navrhl proceduru.
Vzhledem k tomu, že nebyly načteny žádné návrhy technických úprav, tak o nich není nutno hlasovat, stejně jako o zamítnutí zákona. A následně návrh zákona jako celek.
Zeptám se, zda má někdo jiný návrh nebo si přeje jiný postup. Prosím o novou registraci. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Návrh byl přijat. Další prosím.
Děkuji.
Další prosím.
Děkuji. Třetím hlasováním budeme rozhodovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Martina Plíška, o kterých zde také hovořil.
Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Není tomu tak, rozpravu tedy otevírám a nemám do ní žádnou přihlášku. Zeptám se, zda je jiný návrh postupu. Dvakrát souhlas. Ptám se, kdo je pro.
Stanovisko nedoporučující.
Kdo je proti? Další prosím.
Stanovisko nebylo přijato.
Tím jsme vyčerpali jednotlivé pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o zákonu jako celku. Je tomu tak, pane zpravodaji? Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.
Mluvili jsme s autorizovanými architekty.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já bych chtěla poděkovat, že jste i měli připomínky v prvním čtení minule, když jsem byla řádně omluvena.
Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Děkuji paní poslankyni Novákové. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů to byl poslední bod, který jsme dnes měli projednat, ale je třeba dát hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji tedy hlasování o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pardon, ještě konzultace s legislativou.
To jsem se přeřekl v číslování.
Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, pane zpravodaji, abyste nás seznámil s procedurou hlasování, pak přednesl stanoviska a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.
A jako poslední hlasování by bylo o návrhu zákona jako celku.
Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Stanovisko prosím? Zahajuji hlasování o návrhu legislativně technických úprav, tak jak byly předneseny. Návrh legislativně technických úprav byl přijat.
Stanovisko garančního výboru je kladné.
Stanovisko pana ministra? Kdo je proti? Je to hlasování 457, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Stanovisko garančního výboru je kladné.
I návrhy pod písm. B byly přijaty. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Poslanecká sněmovna se již několikrát zabývala novelou zákona o zbraních. Nebudu ji tedy detailně představovat. Rád bych řekl, že souhlasím s pozměňovacím návrhem, který byl podán výborem pro bezpečnost. Lze také souhlasit s pozměňovacím návrhem pana kolegy poslance Chalupy. Tam, kde nesouhlasím s pozměňovacími návrhy, to jsou návrhy výboru pro obranu. Je to z důvodu, že policie nejprve dotyčného člověka vyzve, a teprve pokud není vydána zbraň, tak následuje možný vstup do obydlí. Samozřejmě jedná se o lidi, kde je vážné podezření z jejich zdravotní nezpůsobilosti tu zbraň dále držet. Myslíme si, že toto ustanovení má chránit především lidské životy. Co se týká návrhu, aby lékaři měli povinnost informovat policii. Proto jsme od této varianty, od této povinnosti směrem k lékařům sami ustoupili. Jsme připraveni reagovat v rámci hlasování na jednotlivé pozměňovací návrhy tak, jak byly navrženy, a tak, jak jsem je stručně okomentoval.
Děkuji panu ministrovi vnitra.
Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon. A ještě jedna taková zajímavost a ta možná unikla úplně všem! Ale vy jste si nikdo nevšiml jedné věci. Není tady upraveno, zda při vstupu příslušníka policie do obydlí musí být přítomen držitel zbraně. Ale tady z důvodů právní jistoty a ochrany práv držitele zbraně bychom tedy měli trvat na tom, aby byla stanovena povinnost příslušníka policie umožnit při jeho vstupu do obydlí za účelem zajištění zbraně účast držitele zbraně. Jako tady mluvil pan ministr o nějaké výzvě. Jasně, ta výzva může být písemná, může být ústní.